Shodou okolností jsou to tedy policisté z Útvaru na odhalování organizovaného zločinu. Tady si dovolím jenom nepatrnou odbočku. V té věci jsem jenom zaregistroval určitou výhradu pana státního zástupce Ištvana, který se ohradil proti interpretaci, že žádal o slyšení, s tím, že nežádal, že byl pozván. Členové výboru neschválili navržený program. Těch důvodů, proč jej neschválili, bylo několik. Jednak samotný způsob svolání, který budil určité pochybnosti a možná určitým způsobem snižoval váhu důležitosti toho jednání. Já musím říct, že ta verze, tak jak byl dotazován pan plukovník Šlachta ohledně našeho hovoru o složkách, je pravdivá.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Ještě jednou přečíst?
To samozřejmě je výsledek demokratické vůle lidu Velké Británie. Kdyby to bylo navržené usnesení v nějakém bodě, tomu rozumím. Ale jak se může bod jmenovat Poslanecká sněmovna přijímá...? Kdyby to bylo stanovisko Poslanecké sněmovny, tak tomu rozumím. Nebo si snad někdo myslí, že výsledek referenda není výsledkem demokratické vůle lidu Velké Británie? Já tomu fakt nerozumím.
Pane předsedo, upřesním tedy návrh tohoto bodu. Ale není možné, aby toto byl návrh bodu jako takového. Z toho důvodu tento bod je bohužel také nehlasovatelný, protože bod se musí jmenovat jinak a návrh usnesení musí vypadat bohužel také jinak. To znamená, přednášel jsem všechny body. Prosím.
Já jenom říkám, že bohužel jsme zákon o zákazu EET nepřijali, takže ten návrh zazněl jinak. Proto vznáším námitku.
Eviduji zde námitku. Táži se všech, jestli je jasné, o čem budeme hlasovat.
Pokud ano, tak prosím, aby sdělil číslo tisku, a pak je to hlasovatelné jako nový bod.
V tom případě tento bod je nehlasovatelný a budeme pokračovat dál. Další návrh na úpravu programu je od pana poslance Lanka, který navrhuje nový bod, který zní: výzva Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k odstoupení předsedy Evropské komise Junckera. Tento návrh byl zamítnut. Dále je zde návrh pana poslance Novotného, aby sněmovní tisk 202, zákon o sněmovních komunikacích, což je návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje... O pozemních komunikacích, návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje. Mám zde variantní hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?
Zdvořilý dotaz. Senátoři, kteří mají odůvodňovat a obhajovat tento návrh, zítra z jiných pracovních důvodů nemohou přijít do Poslanecké sněmovny. A k panu předsedovi Faltýnkovi.
Vás jsem zaregistroval.
Jestli by tedy bylo možné doplnit váš návrh, protože Úsvit s tím problém nemá, ale měl by tam být i pan ředitel Tuhý jako protistrana, protože pokládáme za špatné, pokud by tady měla vystupovat pouze jedna strana. Dávám tedy návrh, aby byl návrh modifikován, aby zde vystoupili policisté ÚOOZ a zároveň i ředitel Tuhý.
Mohu vás, pane předsedo, požádat o písemné znění toho návrhu?
Ještě jednou hezké odpoledne. Ano, ta odpověď kolegovi Zbyňkovi Stanjurovi zní ano. Jenom pro oživení naší paměti. Já si už přesně nepamatuji, kdo navrhoval, aby zde vystoupil náměstek tehdejší paní ministryně Válkové, myslím, že se jmenoval Štern, nevím to zcela určitě, ale je to podobný případ a mám pocit, že i kolegové z TOP 09 pro to hlasovali. Čili tím vlastně už ten precedens, o kterém tady hovořil pan předseda TOP 09, vznikl.
My jsme byli mnozí z nás ráno na grémiu. Protože co jiného to je? Samozřejmě pokud všichni dostojí svému slovu, jak říkali dopoledne, tak ta komise bude zřízena, protože pokud se dobře pamatuji, tak všechny kluby na té poradě deklarovaly podporu zřízení této komise. Já nezpochybňuji právo tento návrh podat, odůvodnit a pak o něm hlasovat. To je všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Já myslím, že nemůžeme hlasovat. Tak to nevím, jestli to je úplně to pravé. Ale to svědčí spíš o tom navrhovateli. My nemůžeme hlasovat obecně o příslušníkovi nějaké organizační složky státu.
Čili ten náš názor je stejný, jako byl ráno, kdy jsem ho prezentoval na grémiu. To s tím nesouvisí.
Děkuji za slovo. Dovolte mi prosím jen stručnou reakci na pana předsedu Faltýnka. Já neznám žádného Šterna, nicméně kolegové mě upozorňovali, že takový návrh tady tenkrát skutečně padl a že nebyl přijat.
Já vás požádám, kolegyně a kolegové, abyste po sobě nepokřikovali.
Nicméně pak upozorňuji, že bude naší povinností vyslechnout subalterní úředníky Finanční správy a Celní správy, což jsou dvě důležité instituce, které se rozkládají, a jejich subalterní úředníci by nám jistě uměli říct, proč se rozkládají.
Děkuji. Nyní neeviduji žádnou přihlášku s přednostním právem. Budeme tedy postupovat podle řádně přihlášených k návrhu schůze.
Je to jeho vyřazení. Děkuji za podporu obou návrhů.
Pardon. Ještě než vám udělím slovo...
Já se omlouvám.
Váš návrh jsem si poznamenal.
Již čtyřikrát nám Sobotkova a Babišova vláda tento náš návrh zamítla. Považuji za nutné umožnit občanům České republiky demokracii, tedy aby se sami občané demokraticky v referendu rozhodli, s kým a jak chtějí do budoucna v České republice žít. Většina z nás se tu považuje za zastánce demokracie. A poznáte to podle toho, že první i poslední slovo má v demokracii občan. Ať už se naše názory na vystoupení z Unie shodují, nebo rozcházejí, myslím, že všichni se shodneme v jednom. Velká Británie v posledních letech dvakrát ukázala světu, jakou je demokracií.
Je to odkonzultováno.
Z tohohle důvodu mi to přijde jako absurdní.
Myslím, že jsem zaregistroval všechny návrhy, které navrhujete ke změně programu schůze. Ještě se hlásí pan poslanec Soukup. Pouze je zde žádost o odhlášení. Každopádně pro pořádek návrhy z grémia ještě jednou přečtu, aby bylo jasné, o čem hlasujeme. Dále bod 41, sněmovní tisk 226, návrh pořadu 48. schůze Poslanecké sněmovny, zařadit jako první bod v bloku prvních čtení.
S tím návrhem nemám žádný problém. Nicméně bych vás požádal, abychom dostáli jednacímu řádu, což je zákon, abyste nám řekl, kolik poslanců požádalo o zřízení té vyšetřovací komise, protože jednací řád říká, že k tomu musí být podpisy, nemůže to být pouze návrh z pléna nebo i z gremiálky.
Ano, ten dotaz je na místě. Požádalo o to 74 poslanců, čímž byl naplněn jednací řád. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 2, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro návrh 164, proti nikdo. Konstatuji, že s těmito návrhy byl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Jako druhý přednesl své návrhy pan předseda Faltýnek. Kdo je proti návrhu? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Kdo je proti tomuto návrhu?
Pardon, pan poslanec Štětina.
Možná že se usmíváte, proč zrovna teď já. Ta situace není vůbec jednoduchá. Já jsem z toho docela nervózní, protože jsem přesvědčen, že drtivá většina policistů jsou naprosto poctiví lidé. To všichni víme. Ale já jsem tady z jednoho prostého důvodu - že se vrátím do minulého volebního období. Jak říkal pan ministr naprosto správně, tak reforma nebo reorganizace policie se chystá několik let. Já jsem byl svědek toho, když pan plukovník Lessy přišel na jednání podvýboru pro reformu policie a z tohoto výboru byl vykázán. Čili já jsem přesvědčen o tom, že reformu policie musí dělat ministr vnitra s policejním prezidentem. A já se obávám pouze jedné věci. A teď to poslední. Ale toho já se bojím. Já nechci tady mít žádnou kontrolu policistů, kteří vyšetřují a pracují slušně a poctivě. Já vám děkuji, že jste mě vyslechli.
Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Není tomu tak. Končím tedy všeobecnou rozpravu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych si jenom dovolil několik drobností k tomu, co tady proběhlo. Pan poslanec Chalupa vystoupil s několika tématy. V podstatě pokračoval v debatě, která začala již na výboru pro bezpečnost, přes reformu policie, přes vyšetřovací komisi. Doufám, že to na výboru stačilo. Co se týče doplnění paní poslankyně Válkové, tam bych doporučoval, abychom to vzali za základ toho usnesení tak, abychom jej doplnili už rovnou. Co se týče ještě pana poslance Chalupy, který říkal, že je možné šetřit reformu několik let zpět. Domnívám se, že to skutečně takto možné v rámci toho zadání bude. Chtěl bych se zastat také pana poslance Pelikána. Pan poslanec Korte říkal, že by měl odstoupit. Já, pokud jsem tu situaci sledoval, pan ministr Pelikán nikdy neříkal, že odstoupí. Pouze říkal, že to zváží, a to nepochybně udělal. O odstoupení mluvil nějaký jiný ministr - tedy o odstoupení pana Pelikána. Takže prosím to nesměšujme. Co se týče pana ministra Chovance, který vystupoval ve věci projednávání reformy na výboru pro bezpečnost, tam bych chtěl jenom vysvětlit, že pan poslanec Chalupa byl omluven ze zdravotních důvodů, takže nebyl přítomen té debatě.
Děkuji panu poslanci Váňovi za jeho závěrečné slovo. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy.
A stejně tak v bodě II by bylo k Vrchnímu státnímu zastupitelství doplněno tedy přesně - státních zástupců.
Já prosím, jestli bych mohl dostat ten protinávrh písemně. Je to protinávrh, budeme o něm hlasovat jako první.
Já se omlouvám. Je to přesně ta logika, jako když jeden parník přejede Atlantik za deset dní, tak dva parníky to stihnou za dva dny.
Ptám se, jestli ještě někdo v podrobné rozpravě má nějaký jiný návrh. Pan poslanec Hájek, prosím.
Jsou krajské volby 7. října.
Další je pan poslanec Ivan Adamec, také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já si myslím, že to je o kolektivním vyjednávání o těch podmínkách. Ty by mě strašně zajímaly. A co se týká toho, jak to pokračuje. Jen tak mimochodem, dneska jsem zaregistroval jednu takovou záležitost, která na první pohled nemá mnoho společného s tímto problémem, a je to registrace homosexuálních párů. Dnešní rozsudek Ústavního soudu řekl, že mohou.
Děkuji panu poslanci Ivanu Adamcovi. Děkuji panu poslanci Ivanu Pilnému. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Člověk vypije toho mléka úplně stejně, jestliže je otevřeno o pět dnů méně nebo více, protože tu spotřebu má pořád stejnou. Například. Já od toho nechci zbytečně odbíhat, ale zareaguji na pana kolegu Kalouska. Já si pamatuji, že vy jste tady sám uváděl příklad Agrofertu pana vicepremiéra Babiše, jak pomocí dividend elegantně utekl z nějakého zdanění zisku. Tady ty dividendy jsou pořád stejné, ať jsou Agrofertu, nebo ať jsou jiných firem. Ale asi souhlasím s kolegou Zavadilem. Všichni už řekli svoje, my stejně všichni víme, jak budeme hlasovat, pojďme už rychle hlasovat.
Děkuji, nelze vám vyhovět, pane poslanče, protože ještě jedna faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska. A prosím sněmovnu o klid. Máte slovo, pane poslanče. A nyní pan poslanec Petr Bendl v řádné přihlášce, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Věřím, že budeme moci rozpravu ukončit a hlasovat.
V tom je to zcela bezpečně, podle mého hlubokého přesvědčení, diskriminační. My ten princip můžeme porušit, a dneska je to sedm, zítra čtrnáct. Dneska to budou třeba svátky a zítra přijde pan kolega poslanec Zavadil a řekne: Ne ne, kluci, žádný do šesti, do dvou, protože všichni mají právo na to mít odpoledne volno. Normálně ty platy nejsou moc nízké, ve svátek dostanu prostě příplatek. I to se děje. Vždyť stačí, když máme velké sklady, to stačí obsloužit pár lidí, lidi budou mít velkou radost, že už nebudou muset prodávat a nebudou muset do práce. Tam bude jenom pár skladových dělníků. A že teď na svátky zavřou, no tak zavřou. Dobře, tak někdo si dá radši mléko, které je konzervované, někdo třeba radši mléko čerstvé.
Poté vlastně nezbylo nic jiného než neschválit i návrh prováděcího zákona. Více k tomu nemohu říci. Je to prostě tak.
Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se pan senátor Miloš Vystrčil. Prosím, pane senátore, máte slovo.
Ta základní je o tom, že v rámci jednání o ústavním zákoně, který nakonec nebyl Senátem schválen, došlo k tomu, že Senát měl dvě podmínky, za kterých byl ochoten ústavní návrh zákona o rozšíření NKÚ projednat a případně schválit. Ta první byla, aby znal obsah doprovodného zákona, což se stalo tím, že ten doprovodný zákon do Senátu, byť s velkým zpožděním, doputoval. Já jsem ani nepočítal s tím, že tady bude klid, ale děkuji vám za to, pane místopředsedo. Proto si vás dovoluji požádat, abyste v rámci zachování nějaké logiky a legislativní čistoty odsouhlasili nebo podpořili návrh Senátu a zákon zamítli. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu senátorovi Vystrčilovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Říkal jsem vám: schvalme všechny pozměňovací návrhy, ať Senát ví, co je v Poslanecké sněmovně, a nechoďme k závěrečnému hlasování, počkejme, jak se Senát vypořádá s návrhem ústavního zákona. A dopadlo to přesně tak, jak jsem očekával. Senát neschválil novelu Ústavy a jsme v situaci, že máme hlasovat o zákoně, se kterým většina této Sněmovny souhlasí, ale současně ví, že pro něj hlasovat nemůže, protože takové hlasování by bylo protiústavní. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.
Ano, to, co pan kolega Benda zde říkal, je pravdou. A také je pravdou, že jsem na to reagoval já vysvětlením, že kdybychom učinili to, co navrhoval pan kolega Benda, tak bychom ničemu nepomohli, protože senátorům leží návrh změny Ústavy v Senátu už řadu měsíců či let a čekají právě na to, až jim pošleme tento zákon. A dokud jim ho nepošleme, tak se Ústavou nebudou zabývat. Takže to je začarovaný kruh.
Nyní faktická poznámka pana poslance Františka Laudáta, potom s přednostním právem pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.